A jestliže pan poslanec Kalousek dneska říká, že neměl dostatek času na to, aby se seznámil s tím rozpočtem, tak vždyť je to primárně, pane kolego, váš rozpočet!
Pane zpravodaji, prosím oslovujte ostatní kolegy pouze mým prostřednictvím.
Rusnokova vláda neměla zase tolik času, aby do něj mohla nějakým radikálním a zásadním způsobem zasahovat. A bohužel samozřejmě bude se muset s tímto rozpočtem poprat vláda, která nastoupí. To nemůžete popřít. Pak jsem slyšel vyjádření, že je to na hraně Ústavy, tak nevím. Svolání mimořádné schůze na pátek je zcela v souladu se zákonem. Nehledě na to, že mám i stanovisko legislativního odboru, který toto naprosto potvrzuje. A ještě jednu poznámku.
Prosím pana Martina Novotného, aby se ujal slova k faktické poznámce.
My jsme zvyklí připravovat své rozpočty věcně a se smyslem pro detail. Ale 20. leden nás v žádném případě neohrozí.
Máte slovo.
Naprosto neupírám nikomu právo myslet si o předchozí vládě, co chce. To je právo každého občana, nejenom poslance. Není ale pravda, že stanovení termínu toho, že projednáváme rozpočet až dnes, je vinou předchozí vlády. To, kdy byly volby, záviselo na dvou faktech - na rozpuštění Sněmovny a na tom, kdy prezident stanoví datum voleb.
Děkuji za faktickou poznámku a dodržení času.
Jakoby vymazávají ze své paměti nepříjemné vzpomínky na to, co nás přivedlo do této situace. A já ponechám stranou telenovelu premiéra Nečase a budu mluvit o faktických věcech. Oni přivedli tuto ekonomiku k vysoké nezaměstnanosti, kterou opticky snížili pouze tím, že změnili definici nezaměstnaného a vyhnali nemalou část nezaměstnaných z registrace. To jsou oni, kteří přivedli tuto zemi na prahu porušení sociální koheze a soudržnosti. To je jedno jediné, co se jim povedlo.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl také přijat. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo souhlasí, abychom potvrdili paní poslankyni Miladu Halíkovou ve funkci předsedkyně, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Předpokládám, že páni poslanci Lobkowicz a Ženíšek se nehlásí do diskuse? Výbor pro životní prostředí. Zahraniční výbor. Ptám se, kdo je pro, abychom potvrdili pana poslance Jaroslava Faltýnka. Já ho prosím, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, dobrý den. Po úvodním slově předsedy výboru poslance Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu Za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. To jsem tímto učinil.
Registruji přihlášku pana poslance Kalouska. Poté pan poslanec Stanjura.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Je to materie nejenom rozsáhlá, je to materie i sofistikovaná. A já při vší úctě k intelektuálnímu potenciálu nás všech, kteří jsme byli zvoleni do této Poslanecké sněmovny, si dovolím tvrdit, že čtrnáctidenní harmonogram je nedostatečný čas přímo na prostudování každého z nás, ale na řádné projednávání už je to čas zcela absurdní. My to neuděláme. My prostě učiníme jakési formální kroky ve lhůtách, které jsou ze zákona nejkratší, to znamená ve lhůtách na kritické cestě, ale rezignujeme na řádné a odpovědné projednávání státního rozpočtu. Já jsem zaznamenal tlak na rychlost v celé řadě projednávání u různých bodů, ale intenzita projednávání a rezignace na projednávání, to jsou prosím dva různé pojmy. Nikdo z nás si nepředstavuje, že bude makat tak, že se na to vykašle, a tím pádem to uděláme rychle. Obstojí možná jeden jediný argument: Ten rozpočet není náš, nelíbí se nikomu z nás, my zatím nevíme, co s tím chceme udělat.
Mohla bych pokračovat dál. Čísla čerpání evropských fondů z období 2007 až 2013 jsou tristní. Jsme dnes ani ne na polovině čerpání, nemáme absolutní jistotu, jestli projekty, které teď financujeme ze státního rozpočtu, budou v budoucnu refundovány z Evropské komise. Mohla bych pokračovat dál.
Ještě požádám kolegu Bartoška o chvilku strpení. Nejdříve přečtu omluvu.
Prakticky v den vyhlášení uspořádala vnitřní zabijačku, která si myslím, že neskončila. Předpokládal bych, že je oddychový čas před druhým kolem. A tady nechceme nic jiného. Je pozdě, když si ministr sedne na nějakou židli a začne zkoumat své kapitoly, svůj rozpočet. Zatím tady slyšíme spíš "nevíme, musíme to rozebrat, přesvědčíme se".
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jedná se o to, že harmonogram tak, jak bude nastaven, znamená buď to, že rozpočet bude schválen do konce letošního roku, a případně, když bude harmonogram jiný, tak se přehoupneme do rozpočtového provizoria. A zde bych rád získal odpověď od někoho, kdo je kompetentní. Zajímá mě, zda současný stav projektu státní pokladny je v takovém stavu, že dokáže zahájit fiskální rok v režimu rozpočtového provizoria a poté dokáže plynule přejít do systému schváleného rozpočtu. Takže doufám, že k tomuto dostanu řádné vyjádření a odpověď, protože ať už bude Ministerstvo financí spravovat kdokoliv, mohla by to být pěkná past, která tam je nalíčena na nás všechny.
Děkuji panu poslanci Bartoškovi. Tak dobře, pak kolega Bartošek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.
V případě, že nebudou interpelace, budu rád, když na tuto otázku dostanu odpověď pokud možno co nejdřív.
Ano, samozřejmě. Pan kolega Miroslav Kalousek s přednostním právem, ale zatím poslední přihlášený v rozpravě.
Promiňte, jenom tři věty, než přistoupím k harmonogramu. Prostě musím odpovědět na to, co tady padlo, že důvodem pokut z Evropské komise od ROPu byl výkon auditu. To prostě není pravda. Je to doložitelné. Nechci to rozvádět, není to bod, který projednáváme, ale prostě zazněla krystalická nepravda. Důvodem nebyl audit. Zákon o státním rozpočtu je zákon de iure, není zákonem de facto. De facto se jedná o exekutivní normu, kterou si všechny demokratické Sněmovny povýšily na zákon. Svým charakterem to není nic jiného než exekutivní norma. My vám určíme, co smíte a nesmíte utratit. To je náš úkol." Ovšem také, protože to je svým charakterem exekutivní norma, tak je tomu přizpůsoben i jiný režim projednávání a jiný režim pozměňovacích návrhů a možných novel. Už nikdy žádnou iniciativou, žádným usnesením nemůžeme říct: "My jsme si to rozmysleli a už tolik, vládo, utratit nemůžeš". Jediný, kdo bude moci předložit novelu zákona státního rozpočtu, je vláda sama. Poslanecký návrh novely je něco, co není možné. Dokonce slyším, že se bude snažit něco ušetřit, a tím část provozních výdajů kdesi zaparkovat, zda ve vládní rozpočtové rezervě, či na jiné položce. Vláda bude měnit vnitřní strukturu, ale už nikdy nepřijde s tím, že utratí méně.
Rozpočet odpovídá mandátu této vlády, nastaveným mandatorním výdajům, stavu realizace a fázi vývoje ekonomiky a celkovému stavu a efektivnosti veřejné a státní správy. To je realita, skutečnost, která, řekl bych, dlouhodobě determinuje rozpočtovou politiku této země. Zbývajících 16 % výdajů státního rozpočtu představuje manévrovací prostor vlády. Krátce mi dovolte se zastavit nad otázkou rozpočtového provizoria. Obecně řečeno, rozpočtové provizorium, které trvá pouze krátkou dobu, znamená velmi malý problém. Rozpočtové provizorium jsme již minimálně dvakrát v historii zažili, nicméně v rozsahu pouze několika dnů, případně týdnů. Věřím, že tentokrát díky pochopení Sněmovny a rozhodujících politických klubů se této nepříjemnosti vyhneme. Dámy a pánové, chtěl bych vás poprosit o podporu návrhu státního rozpočtu v prvém čtení.
Děkuji panu premiérovi za úvodní slovo.
Děkuji za slovo. Poslanecká sněmovna A na závěr zmocňuje zpravodaje výboru poslance Votavu, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.
Děkuji panu zpravodaji. První přihlášený do rozpravy je pan ministr financí Jan Fischer, poté pan poslanec a předseda klubu ANO Faltýnek, poté pan poslanec Stanjura jako předseda klubu ODS s přednostním právem.
Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Myslím, že dneska to dokázal mockrát. Zde přichází. Jenom bych chtěl, pane předsedající, panu Kalouskovi vaším prostřednictvím vzkázat, že my opravdu přicházíme z jiného světa. A prosím, ještě komentář k tomu, co dneska vlastně riskujeme. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Brabcovi. Slova se ujme pan poslanec Igor Nykl.
Zdá se mi, jako kdyby kolem nich najednou byly davy odborníků, kteří nádherně zasáhnou během pár dnů, možná týdnů, a všechno nám změní ke krásnému. Oni ty davy odborníků neměli dříve? Mám strach, aby jejich zásah do rozpočtu ještě nevedl k horšímu.
Děkuji. S faktickou poznámkou ještě pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
Dvě drobné poznámky k mým předřečníkům. Druhé je, že docela rád věřím panu kolegovi, že má možná dobrou vůli a že si myslí, že během roku vláda něco ušetří a že neutratí všechno, co jí parlament dovolí.
Pane předsedající, paní poslankyně, páni, poslanci, dámy a pánové, nebudu zdržovat dlouho. Nebyl otestován.
Rozpravu obecnou končím, přistoupíme k rozpravě podrobné. Tam by byl přihlášen pan poslanec Stanjura a potom pan zpravodaj s usnesením.
Nedostal jsem odpověď. Bod 9: Rozpočtový výbor předloží předsedovi
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. V podrobné rozpravě jsou vlastně dva návrhy na hlasování.
My jsme si ten čas ve středu večer udělali, pan ministr financí si ho prostě neudělal. Kdyby to byla politická vláda, vaše, tak se to určitě nestalo.
První přihlášený po přestávce bude pan poslanec Adolf Beznoska.
Prosím předsedy všech poslaneckých klubů do sálu a sem ke mně nahoru.
Máte před sebou návrh programu schůze.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Mohu samozřejmě disponovat celou řadou jiných posudků jiných autoritativních institucí. Udělala z něj jakousi třetí komoru Parlamentu. To znamená, pokud jakákoliv lhůta nebude dodržena v příslušném datu, tak spadne celý harmonogram. Je v našich silách a schopnostech zařídit, aby se do půlnoci dnešního dne nehlasovalo. Je v našich silách a schopnostech podrobit každý parlamentní sešit - těch sešitů je osm - čtyřhodinové věcné a odborné analýze. Hlasovat o státním rozpočtu po takto věcné a odborné diskusi bychom mohli někdy v pondělí nad ránem. To je v našich silách a schopnostech, a my to neuděláme. Nechť je to náš přístup do politické kultury na začátku naší práce tohoto čtyřletého období, kde se poznáváme a nastavujeme vztahy. A ty vztahy vzájemného respektu, vzájemné úcty a možnosti tady nejenom spolupracovat, ale také dýchat, budou přesně takové, jaké si uděláme my sami.
Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Martu Semelovou a Kristýnu Zelienkovou. Jiný návrh nevidím. Zahájím hlasování pořadové číslo 1 na této schůzi a ptám se, kdo je pro. V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 152 poslanců pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Možná někteří z vás jste to stihli přečíst. Takže jsme ho opravdu dopředu číst nemohli. Já s tím nesouhlasím. Myslím si, že to není praktické. A pak už jenom formálně. Možná by pak mohla zaznít informace - já jsem člen rozpočtového výboru, mě to usnesení nepřekvapilo, ale nevím, jestli kolegové dostali to usnesení včas. Rozpočtový výbor potom do 13. ledna předloží své usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Po ukončení rozpravy - to zůstává stejné - jsou poslancům rozdány pozměňující návrhy. Nebudeme tomu nijak bránit kromě toho, že si k tomu řekneme svůj názor.
Děkuji panu předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Myslím si, že jsme v situaci, kterou jsme si nikdo nepřáli. Ukazuje se, že se to tak úplně dobře nedaří. Ale prostě byli jsme v té situaci a museli jsme to učinit. Jsme v situaci, kdy máme před sebou návrh státního rozpočtu, a já nevím, jestli je v tomto jednacím sále někdo, kdo může říct, že je to jeho rozpočet, že mu je blízký. Ale jsme v situaci, kdy většina z nás nezavinila pád vlády Petra Nečase, většina z nás nesouhlasila a nedala důvěru vládě Jiřího Rusnoka. Myslím si, že cestou je schválit tento návrh státního rozpočtu tak, jak je připraven, a všichni víme, že se v průběhu roku budeme vracet ke změnám v tomto rozpočtu s ohledem na to, jaká nová vláda zde vznikne. Je to jediná reálná cesta v tento okamžik a myslím si, že většina z nás ví, že jiné cesty v tento okamžik není.
S faktickou poznámkou ještě pan kolega Stanjura.
Což je dva a půl měsíce od okamžiku, kdy byl dodán sněmovní tisk nám. Nám byl dodán 27. listopadu. To je po dvou měsících. Je to naprosto standardní doba. Počítá se vždycky od začátku, kdy ten tisk přijde do Sněmovny, a to bylo 27. listopadu. A po dvou měsících bude 27. ledna, a když budete hlasovat pro náš harmonogram, tak se do těch dvou měsíců vejdeme. To se nestalo nikdy. A prosím, abychom nepoužívali politická alibi.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Přeji vám dobré dopoledne. Vážení kolegové, já bych chtěl jenom některá základní fakta, protože vždycky člověk vidí, že ta paměť nefunguje. Vystupují tady představitelé bývalé vládní koalice politických stran, kteří přivedli tuto zemi do politické krize. Po ekonomické krizi přišla i krize politická. Tím, jak se zhroutila pozice premiéra, dokonce se zhroutila důvěra v instituce tohoto státu. A nejenom v této zemi, ale i v zahraničí. Nebudu tady citovat titulky a články o České republice, které se psaly v souvislosti s politickou krizí v této zemi. To znamená, když dnes mluvíme o rozpočtu, postupujeme podle zákona, který byl přijat i v roce 2009 právě pro případ předčasných voleb, pro takovouto mimořádnou situaci. Nám toho nezbývá mnoho - a mně nezbývá mnoho času, tak mi dovolte, abych řekl jenom to: Mně připadá, že logika toho, proč chceme zvládnout projednat rozpočet do konce roku, je prostě v tom, že chceme dát nejen obcím a lidem v této zemi, ale i v zahraničí základní informaci: Po politické krizi tato země je schopna včas schválit svůj rozpočet.
Ještě s faktickou poznámkou pan předseda klubu KSČM Pavel Kovařík. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Sleduji tady až dojemnou snahu a péči o to, že je třeba všechno mít k dispozici dostatečně včas a řádně to projednat. Já s tím souhlasím, to je skutečně postup, který by měl být správně uplatňován.
Proto poslanecký klub v žádném případě tento harmonogram nepodpoří a nesouhlasí s tím, abychom sdělili veřejnosti: My, Poslanecká sněmovna, na svůj úkol kašleme, my ho provedeme pouze formálně.
Děkuji. Nyní je faktická poznámka paní poslankyně Válkové. Máte, paní poslankyně, své dvě minuty. Prosím.
Děkuji.
Děkuji. Já poprosím pana předsedu Kalouska, aby posečkal, protože teď tady máme řadu faktických poznámek. Nejprve pan poslanec Beznoska s faktickou poznámkou a pak je prostor pro vás. Tak to pak vyřešíme následně. Nyní tedy dvě minuty pan poslanec Beznoska.
Pokud sem někdo přišel, že nebude počítat s tím, že bude řádně projednávat tak zásadní dokument, jako je zákon o státním rozpočtu, tak tady prostě nemá co dělat. A toto jenom načíst v době od 27. listopadu do předpokládaného schválení před Vánoci je velmi obtížné.